Téma bylo jasné, léčiva a jejich nedostatek v EU. Shodli jsme se, že problém musíme řešit i na EU úrovni. Už na přelomu roku jsme vyzvali švédské předsednictví, úřady HERA a EMA, k řešení. Na jednání Rady EU toto téma zdvihnu." Konec citace. Opravdu, po skončení půlročního předsednictví České republiky v Radě EU se 7. února 2023 dozvídáme od ministra zdravotnictví, že téma nedostatku léků zvedne na jednání Rady EU, zatímco ostatní země EU dávno jednají. Ministr zdravotnictví České republiky avizuje, že téma hodlá v Evropě zvednout, zatímco jiné země už dávno brzdí vývoj, aby ochránily domácí dodávky. Zatímco jiné země, například Rumunsko, již dočasně úplně zastavily vývoz některých antibiotik a léků proti bolesti pro děti. Zatímco například Belgie přijala dekret, který úřadům umožňuje v případě krize zastavit vývoz léků. Tamní ministr zdravotnictví již oznámil, že spolková vláda nastaví takovou cenovou politiku léků, aby se distributorům vyplatilo stáhnout současné tenčící se zásoby z dalších zemí Evropy a raději je prodali v Německu. Do německých lékáren se tak velmi rychle dostaly desetitisíce dávek léků a čípků v originálním balení v angličtině nebo třeba francouzštině. Zatímco Nizozemsko přijalo zákon, který prodejcům ukládá povinnost uchovávat zásoby na šest týdnů, aby překlenuli nedostatek. Podobná úprava a pravidla se připravují ve Švédsku. Nejen ve Francii tamní vláda napíná všechny síly k tomu, aby přesvědčila farmaceutické firmy k přesunu jejich výrobních kapacit. Já se ptám, jestli si Česká republika v této situaci opravdu může dovolit takto neakceschopného ministra zdravotnictví? Jaký je plán českého ministra zdravotnictví? Jaký je akční plán naší vlády k dlouhodobějšímu vyřešení nedostatku léků v našich lékárnách a nemocnicích? Žádný plán jsme neviděli, naopak vidíme ministra zdravotnictví a premiéra, kteří před problémem strkají hlavu do písku, kteří tento problém zlehčují, protože mu buď nerozumí, nebo nechtějí rozumět, nebo obojí. Nastoluji další řečnickou otázku. Nejedná se náhodou o ohrožení kritické infrastruktury státu? Považuji téma za tolik závažné, že navrhuji tento bod s názvem Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedkyně. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, děkuji moc za slovo. S tím nelze než souhlasit. Prošlo to na prvním výboru mezi prvním a druhým čtením a co se nestalo? Ve druhém čtení byly načteny dva pozměňovací návrhy, které prostě ohrožují transpozici evropské směrnice do budoucna. Takže pojďme se zkusit dohodnout. Proto já apeluji na to: pojďme zvýšit počet bytů. Neřešme tyto otázky Češi versus Ukrajinci, ale ty byty nejsou. A zase jsme u toho zpátky, prostě bydlení tady není. A teď jsme u toho. Hypotéky jsou dneska zcela nedostupné, všichni to víme. To znamená, vlastnické bydlení je skutečně problém. Tak si musíme klást otázku, proč jsou ty byty neobsazené, co se děje a jestli třeba není potřeba dát menší peníze na pomoc městům, teď nemluvím jenom o Praze, ale i o dalších větších městech, dát peníze na rekonstrukci těchto obecních bytů. Další, prostě nepochopitelný pro mě krok je, že na MMR je zastaven program Výstavba. Program Výstavba byl o výstavbě nájemního dostupného bydlení, tento program je nastaven. Další věc, na které je potřeba nutně pracovat, je spojení soukromého a veřejného sektoru. Stát, města, obce mají nevyužité pozemky a budovy. Další možností je jednat o tom, že stát bude garantovat hypotéky. To znamená, my tady opravdu zastavujeme úplně veškerou výstavbu jako takovou. Už tady vidíte, že nezmiňuji stavební zákon, protože věřím tomu, že se nám úspěšně sune do nějakého schválení a že už by to mohlo v těch rychlejších tempech začít fungovat. To tady opravdu vyzdvihuji, ale ty věci je nutno dělat, protože jinak se opravdu můžeme dostat do velmi nepříjemných situací.
A vysvětlím, o co se jedná. "Jak stát rozdělil miliony pro média? Podklady neexistují, přiznal Úřad vlády." A je třeba říct, že se nejedná zdaleka o první prohřešek a že se nám to začíná v této oblasti pěkně kupit. A já předpokládám, že v tomto případě pan premiér, protože ten zodpovídá za lidi na Úřadu vlády, nám k tomu dá dostatečné vysvětlení. Tehdy došlo k tomu, že byla zřízena pozice vládního zmocněnce pro média a pro boj s dezinformacemi, což vypadalo velmi pěkně, nicméně po roce přípravy to dopadlo jedním skandálem za druhým. To vyvolalo totální poprask nejenom v mediálním světě, ale vyvolalo to poprask pochopitelně i ve světě politickém a řekl bych i v občanském, protože to, co si dovolil vládní zmocněnec vyslat ven, bylo něco neuvěřitelného. Uvědomělá média, neuvědomělá média - ano, rozumějme, ta, co šíří dezinformace, ta, co nešíří dezinformace, aniž by se jasně řeklo, jakým způsobem se to bude měřit - to bylo to rozdělení.
Nyní vystoupí pan poslanec Hubert Lang a připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová. Prosím, máte slovo, běží vám pět minut.
Děkuji, paní předsedající. Chtěl bych to zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech dnešní schůze. Co mě vede k zařazení tohoto bodu? Takže po nějakém vyhodnocení ještě budu s tím nějakým způsobem pracovat. O co se jedná? Ve své podstatě má tři zařízení, kde jsou umisťováni cizinci, kteří se nějakým způsobem dopustili nějakého závažnějšího protiprávního jednání. Tady ten anonym, který mi píše , hovoří o tom, že ty civilní bezpečnostní agentury jsou různě pofiderní, jsou to lidé, kteří jsou na různé úrovni. Říkám to i z toho důvodu, že mi píší i naši voliči, kdy například jedna paní píše: "Řekli nám, ať se raději zamkneme. Každý týden utečou aspoň dva lidé," popsala místní obyvatelka. Nevím, co mám dělat, bojím se. Prosím, pane poslanče, řešte tuto situaci, aby k ní už nedocházelo." Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Pokorná Jermanová a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka.
Předkladatelem tohoto zákona je pan poslanec Andrej Babiš a další poslanci.
I Topolánek ve své době měl Východní partnerství jako silné téma, takže každé předsednictví mělo nějaké téma. Žádné téma nebylo. Neformální summit v Praze, o tom jsem mluvil, byl vnímán jako summit Emmanuela Macrona. Všichni vědí, že on celý summit inicioval od začátku, a byl to jeho summit. My jsme ještě vybrali Hrad, úředníci chtěli Kongresové centrum, já jsem chtěl Moser, to nechtěli, tak vysoutěžili něco, ale bylo to celkem fajn. Neuvěřitelné, člověk se sám divil, jak to můžou vůbec psát. Tak my jsme čtyři noci a pět dní nespali a přinesli jsme 42 miliard. A teď tato vláda... Já jsem strašně zvědav, kde jsou ty peníze? Ta první rána, o tom jsem mluvil, to je zákaz spalovacích motorů. Takže ty evropské volby. Neprodejné! Stačí si to dopočítat. Opravdu si myslí vláda, že budou stačit dotační programy, Nová zelená úsporám, NZÚ a NZÚ Light, nebo jiné programy? Bylo to kvůli tomu, že se tam má investovat.
Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěla také reagovat na pana poslance Kučeru, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně. Tam není žádná paralela. Tam není žádná paralela! A pak v určité fázi se to řízení přerušilo. Takže jen houšť.
Paní poslankyně Pastuchová a následuje pan předseda Výborný. Prosím, máte slovo.
Byly dvě mimořádné valorizace, dalo se čekat, že bude další. Dlouhodobě jsme upozorňovali, že by ke změně mělo dojít. Vadí mi nesystémovost a to je jednorázové opatření." Takže já jsem moc ráda, že jsem si tuto debatu vyslechla, a mám na to názor, že my vydržíme.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan předseda Výborný, následuje pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, prosím zvláště opozici, aby nyní dávala pozor. Na straně jedné totiž nepřiznání některých z výše uvedených práv opozici, respektive faktické znemožňování jejich řádného a nerušeného výkonu v důsledku jednání vládnoucí většiny, může vést nejen k oslabení legitimity výkonu moci, nýbrž neustálé omezování, či dokonce porušování základních demokratických principů může vést i k ohrožení demokratičnosti samotného politického systému. Na straně druhé přílišná míra a šíře garance jednotlivých práv parlamentní opozici může vést k jejich častému nadužívání až zneužívání ze strany opozice, což může mít za následek oslabení či znemožnění efektivního výkonu moci vládnoucí většinou.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 Dámy a pánové, pouze o potvrzení trvání stavu legislativní nouze jednáme 21 hodin, vystoupilo zde 63 poslanců opozice v celkem 214 unikátních výstupech.
Další návrh, tedy protinávrh proti tomuto návrhu? Protinávrhy proti vašemu návrhu jsou přípustné, pane předsedo. Přivolám kolegy. Nicméně paní poslankyně Peštová. V pátek v 9 hodin, myslíte asi ráno? Paní poslankyně Šafránková - a o ztišení vás žádám, kolegyně a kolegové, ať můžeme vyslechnout protinávrhy všechny.
Děkuji za slovo a dávám také protinávrh, aby se o tomto hlasovalo v pátek ve 20 hodin.
Pan poslanec Kobza.
Děkuji, paní předsedající.
Opravdu není přípustné, abychom tímto způsobem tady jeden po druhém navrhovali protinávrh.
Je to možné? Jak to tedy je? Je to smutné, říkám to s nadsázkou, ale je to peklo. Jak to vypadá? Takže já vás tu nebudu dál terorizovat. A mám tady skvělou diplomku. Jmenuje se to Korupce v Armádě České republiky, diplomová práce, napsal to František Šmíd. On říkal, že já to rozděluji... nerozděluji. Já jsem sice ten hrdý populista, on populista není, protože nemá rád důchodce, ale mohl by udělat to gesto.
V tuto chvíli vás odhlašuji všechny a prosím, abyste se přihlásili. A nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 55. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Výsledek: přijato. Prosím všechny, aby se ztišili.
Koukám, že tady máme nyní poněkud větší účast, takže zdravím i ctěné kolegy.
A ještě jednou, kolegyně a kolegové, prosím o ztišení. Prosím, máte slovo.
Protože ten výsledek je hodně podobný.
Budu reagovat na vystoupení z dopoledne kolegy Marka Výborného a spol. Procedurální návrhy mají za následek, že tu většinu, která tady nesedí a neposlouchá ty projevy, drží v pozornosti, aby sem běžely do sálu, a je to vyvážené. Takže většina může omezit tu délku, menšina může dávat ty procedurální návrhy. Pokud nejsme v bodě, není možné ani jedno. Ani procedurální návrhy, to jsme se včera dozvěděli, ale ani zkrácení té doby. A to je ten zakopaný pes. Já jsem dokonce ochoten jako vstřícnost sama být v jakékoliv fázi, kterou vy si rozhodnete - buď jsme v bodě, nebo nejsme v bodě. Ale pokud budeme v bodě a vy nám omezíte dvakrát pět minut, tak my ale můžeme dávat procedurální návrhy a je to vyrovnané. Nebo nejsme v bodě, nemůžeme dávat procedurální návrhy, ale vy nám nemůžete omezovat tu délku. Není možné si z těch dvou systémů vytáhnout jenom to, co se vám hodí. Proto považuju ten rozbor legislativního odboru za naprosto skandální, za naprosto skandální, protože nezohledňuje to, co já jsem teď tady řekl, tu vyváženost. A já doufám, že potom, až to bude u Ústavního soudu, že si to ti ústavní soudci poslechnou.
Navážu na slova svého předřečníka Patrika Nachera a zároveň budu reagovat na vaše slova, která jste tady řekla při řízení schůze tak jako mezi řečí, v reakci na kolegu Brabce, který se normálně dotazoval, v jaké fázi projednávání jsme. A my jsme včera tady chtěli - paní kolegyně Mračková zde dávala procedurální návrh na přerušení schůze. Jasně jsme si tady vyjasnili, a my jsme to akceptovali, že prostě nejsme v bodě a že takový návrh může dát pouze předseda klubu. Paní předsedkyně, nezlobte se na mě, pojďme si to tedy vyjasnit, v jaké fázi a v jakém stavu se nacházíme, jestli jsme v bodě, nebo nejsme v bodě a jestli já teď mohu dát procedurální návrh na přerušení projednávání stavu legislativní nouze. Jestli vy můžete omezit rozpravu, tak já se domnívám, že já můžu dát procedurální návrh na přerušení schůze. Prostě buď platí jedno, nebo platí druhé, ale nemůžete si včera vybrat tak a dneska tak.
Já s vámi samozřejmě nemohu vést v tuto chvíli rozpravu z tohoto místa. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji, paní předsedkyně. Můžete si na mě pokřikovat, jak chcete, můžete se šklebit, to je možné, ale na faktu to nic nemění. A opět opakuju, omezení řečnické doby, a vidím v sále poslance hnutí ANO, kteří to v minulých obdobích sami navrhovali, je standardní, probíhalo, a probíhalo i ze strany hnutí ANO. Takže pokud tvrdíte, že teď někomu omezujeme jeho práva, že děláme něco nepatřičného, tak jste to dělali taky, a pak jste v tom případě pokrytci.
S faktickou poznámkou nyní vystoupí pan poslanec Helebrant a připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, mě mrzí, jakým směrem se ubírá tahleta debata, kdy jsme omezováni na svých právech, a dokonce jsme uráženi. A já bych jako příklad přečetl jeden tweet od kolegy Lochmana a cituji: "Pokud extremisté z ANO a SPD říkají, že tu okrádáme důchodce, tak neříkají nic jiného, než chceme okrást naše děti o budoucnost, ať za to zaplatí za pár let. Děti mají smůlu, nemají hlasovací právo. Vaše Alenka a Tomio."
Definoval bych to jako neschopnost myšlenku uchopit, neschopnost myšlenku opustit. My už jsme to tady několikrát říkali, odkážu na své předřečníky.
Pan vicepremiér Jurečka, poté pan poslanec Babka a poté pan poslanec Haas.
On není ministr pro legislativní nouzi, on je člen vlády a zároveň předseda Legislativní rady vlády. To tady také jasně zaznělo. Co přesně říká zákon o důchodovém pojištění? Není v tom zákoně jedno jediné slovo, že to stanovuje Český statistický úřad. Přečtěte si ten zákon, pak sem choďte, pak něco říkejte. Máte zásadní neznalost jako poslankyně o tom, o čem rozhodujete.
Občas bývá vrážen klín do koalice, zejména třeba mezi ODS a Piráty, a já tedy považuji za lidsky nutné, ani ne politicky nutné, ale lidsky nutné zastat se pana ministra Šalomouna. Za prvé, žádost vlády o vyhlášení stavu legislativní nouze je žádostí vlády, nikoliv žádostí jednotlivého ministra. To, že nesouhlasíme vzájemně s těmi odpověďmi, je věc jiná. Odpovídá věcně, fakticky a myslím si, že množství vystoupení není to klíčové. Ve všech vystoupeních odpověděl na všechny dotazy, které tady několikrát padly. Jenom jsem považoval za lidsky důležité se pana ministra Šalomouna, byť tady není, zastat. Děkuji mnohokrát.
Pane ministře, já použiji to vaše okřídlené - no, my se tady asi neposloucháme. Vy jste řekl, že se včera nikdo neptal pana Šalomouna. A jenom taková technická. Vy jste teď taky do toho mikrofonu křičel, ani jednou jsem vás neokřikl nebo jsem na vás tady nehalekal.
Myslím, že diskuse je korektní.
Děkuji za slovo. Já to vím a taky vím, že to je zákonná povinnost. Je to zákonná povinnost, ten zákon je platný. Jestliže to je zákonná povinnost, tak mi řekněte, čím vzniká ta škoda? Tím, že vyplatíte to, co vám říká zákon? To je to, co jsem se tady celou dobu snažila, v těch ranních hodinách, dostat tady z osazenstva. Tak mi řekněte: Ano, my jsme připravovali svůj rozpočet na novelu zákona, bohužel tu novelu zákona jsme neudělali, nepočítali jsme s těmito penězi, a proto se to teď snažíme narovnat. A je to ta retroaktivita. To je právě to, co říkám - tím, že jste to tak ohnuli a šli jste do toho mezirezortu na dva dny bez toho, co jste měli udělat, jste neudělali, dostali jste od pana Šalomouna výjimku - to se nebudeme přít, že to nebyl on, který vám ji udělil.
Pane ministře, nekřičte tady na nás, prosím. Já taky nevidím, že by tady někdo na vás z mých kolegů křičel. Naše vláda třeba toto nechápala.
Pan poslanec Patrik Nacher, poté pan ministr Jurečka, poté pan poslanec Vondráček.
Kolegyně, kolegové, my se tady točíme v kruhu.
Ale když byl pan premiér šéfem Evropy, proč nedonutil Evropskou komisi, když tedy dala Ukrajině 20 miliard eur pomoc, proč nezařídil ty peníze pro tyto země, když to Itálie a Španělsko a Řecko dostávaly za ilegální migraci?